A já nechci, aby tito lidé byli jakýmkoli způsobem diskriminováni. Zatím jednání s Brity neběží. Ta chvíle ještě nenastala. Ale globální změny dopadají také na Evropu. Co budeme dělat proti levným dovozům oceli do Evropy? Bavíme se o delokalizaci průmyslu. Vážené poslankyně a vážení poslanci, v úvodu jsem zmiňoval velké turbulence na mezinárodní scéně. Zmiňoval jsem válečné konflikty, zmiňoval jsem zhoršení bezpečnostní situace v nejbližším okolí Evropy. Jsem přesvědčený o tom, že z hlediska bezpečnosti není žádná alternativa k Severoatlantické alianci jako garantovi naší bezpečnosti. To nic nemění na tom, že jako Evropská unie máme hledat cesty, jak být akceschopný partner v rámci NATO. A poprosil bych, vážené poslankyně, vážení poslanci, nezapomeňte na to, co už naše vláda udělala. Nezapomeňte na to, co vy sami jste tady v tomto Parlamentu schválili, když jsme předložili rozpočet na rok 2015, když jsme předložili rozpočet na rok 2016 a co budete schvalovat v rozpočtu na příští rok. My skutečně nemusíme čekat na Donalda Trumpa, aby nám řekl, že máme zvyšovat obranné výdaje. Naše vláda už před třemi lety, v okamžiku, kdy se sestavila vládní koalice, kdy došlo ke krizi na Ukrajině, tak jsme změnili bezpečnostní politiku státu. Přijali jsme nové bezpečnostní dokumenty a začali jsme reálně zvyšovat výdaje na obranu. Nemusíme čekat skutečně, aby nám Donald Trump řekl, že se máme o svoji obranu postarat. My jsme se o ni začali starat okamžitě po nástupu této vlády právě s tím, jak se zhoršila bezpečnostní situace v okolí Evropské unie. Každý rok rostou výdaje na obranu a já jsem přesvědčen, že by měly růst i v následujících letech tak, abychom se přiblížili cíli, který koalice stanovila. Žádný černý pasažér. Musíme brát naše závazky, které máme v NATO, vážně. K čemu je nám armáda a k čemu nám byla armáda, která neměla obsazeno 40 % tabulkových míst? Taková armáda absolutně nebyla bojeschopná. Když jsem přišel do funkce předsedy vlády, tak sem přijel tehdejší generální tajemník Severoatlantické aliance a bod po bodu mi popsal, kde Česká republika neplní své závazky v rámci NATO. A to nebylo loni. To bylo na začátku našeho mandátu. To, co jsme zdědili po předcházejících vládách.
Kolegové z KDU, kteří se tak trošku chtějí držet a tváří se, že to není jejich, také mají myslím návrhy novely k EET. Takže milé kolegyně a kolegové z KDU, fakt pozdě. Podívejte se sami, jak jste byli schopni prosadit svůj vlastní poslanecký návrh zákona na projednání. Ani jednou! My svoláváme mimořádné schůze, my navrhujeme projednání. A vy to legitimně zamítáte. To je vaše rozhodnutí. To byl vládní návrh. A tehdy zaznělo z těchto míst od tehdejších vládních představitelů, že to je na rok, maximálně na dva. Tohle dopadne na všechny, jednak na pivovary, jednak na restauratéry. To má dopad a pomoc, malou pomoc, na všechny. O tom budeme hlasovat. Protože, a tím končím, už slyším ty důvody, jak to není možné z ekonomických důvodů. Není to pravda.
Tak máte nějaký procedurální návrh?
Přerušit tuto schůzi do kolikátého?
Pokud na tom trváte, tak je to hlasovatelný návrh.
Věřte mi, jsem si v tom úplně jistý.
Já tento názor sdílím, a proto říkám, že tento návrh je hlasovatelný. Kdo je proti tomuto návrhu?
Já tedy budu pokračovat dál ve zdůvodňování této schůze. Proto jsem tady citoval i to, že ta analýza příčin sesuvu byla zadána až v únoru. To je opravdu nefér. Občané vědí, proč se tam 33 kubíků zeminy z estakády odváží pryč z těch náspů, že se tam strhala původní už postavená hotová dálnice. Já to považuji za velmi nefér.
Jasně jsme řekli na začátku našeho mandátu, že tato vláda je proevropská, že chce, aby Česká republika v Evropské unii vystupovala aktivně. Náš hlavní zájem, který máme a který jsme také jasně definovali, je udržet jednotnou Evropskou unii a zabránit tendencím, které by vedly k jejímu rozkladu. Tendence, které mohou vést v konečném důsledku k rozkladu a rozpadu Evropské unie, tady reálně existují. Já jsem přesvědčený o tom, že to je také náš národní zájem. Naše země je založena na exportu. Naše země je závislá na tom, abychom mohli volně obchodovat s tím, co tady vyrobíme a vymyslíme. Evropa nám poskytuje příležitost volného pohybu, volného trhu a naše země na tom profituje. A já chci, abychom na tom profitovali i v příštích letech. Pokud jde o budoucnost Evropy, jsou pro nás nejdůležitější dvě priority. Za prvé, musíme na území Evropské unie zvládat zajišťovat bezpečnost. A za druhé, musíme posilovat hospodářský růst a prosperitu v našich zemích. Chtěli jsme, aby spolupráce našich zemí byla viditelnější navenek a přinášela konkrétní výsledky domů. No, ukázalo se i během našeho předsednictví, že to smysl má. Hlavním politickým tématem našeho předsednictví byla migrace. Za prvé, naše reakce na migrační krizi, to jsme říkali od samého začátku, musí zasahovat příčiny migrace, ne až důsledky. A konečně za čtvrté, přerozdělování pomocí povinných kvót není řešením. Všechny tyto zásady směřují k tomu, abychom byli schopni zajistit bezpečnost v našich zemích. Nebyly schváleny permanentní kvóty. Naopak jsme se místo toho začali zabývat návrhy na účinnou pomoc v zemích původu. Začali jsme řešit posílení bezpečnostních složek v zemích, které jsou tranzitními, pokud jde o migrace. Zasadili jsme se o to, že se uzavřela balkánská migrační trasa. A máme také dohodu s Tureckem, která snížila migrační tlak směrem k Řecku. Druhá věc, kterou bych chtěl zmínit a která zde zazněla, je otázka sankcí vůči Rusku. Česká republika v té debatě, která se týkala sankcí, hájila dva základní principy. Obsazení Krymu a jasná ingerence Ruska do toho, co se dělo na východě Ukrajiny, narušilo suverenitu Ukrajiny. Mezinárodní společenství včetně Evropské unie na tento krok muselo jasně reagovat. A já jsem přesvědčený, že se to povedlo. Podařilo se nám dohodnout na sankcích vůči Rusku. Všechny členské státy to podpořily, ale současně jako Česká republika jsme vyjednali takovou strukturu sankcí, která co nejméně poškozuje naši reálnou ekonomiku a naše pracovní místa. Druhá věc, kterou bych chtěl zmínit vedle Evropské unie, je vztah s našimi sousedy. Já přikládám té sousedské politice velký význam. Víte, tady se často mluví o NATO, mluví se o řešení globálních problémů v Libyi, v Sýrii, mluví se o celé Evropské unii. A ukazuje se, a ukázala to i migrační krize, že mít dobré vztahy se sousedy se vyplácí. Vyplácí se to nejenom ekonomicky, ale v době, kdy se zvyšuje napětí, kdy jsou tady problémy, tak je důležité, abychom byli obklopeni státy, se kterými máme solidní, korektní a přátelské vztahy. Kde se nepřekvapujeme. Kde se nešokujeme. Kde nejsou tady tlaky na to, aby se vytvářelo napětí mezi našimi zeměmi. Já jsem velice rád, že když se podíváte kolem nás - podíváte se na Polsko, pokračujeme ve společných zasedáních vlád. Podíváte se na Slovensko - společné zasedání vlád, nejlepší vztahy, které jsme měli v historii, udržujeme. Udržujeme a Slováci jsou naši nejbližší partneři. Velmi často se koordinujeme z hlediska postojů v Evropské unii. S Německem, a k tomu se ještě dostanu, jsme navázali strategické partnerství. Ale výrazně jsme posunuli vztahy se Saskem, s Bavorskem. Tyhle země jsou pro nás důležitým obchodním partnerem. A s Rakouskem.
Další přihlášku s přednostním právem nevidím. Budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 52. schůze Sněmovny, tak jak byl písemně předložen. Ještě přečtu omluvy. Budeme hlasovat o návrhu pořadu 52. schůze. Kdo je proti? Návrh pořadu schůze nebyl schválen. Prosím, pět minut technická přestávka.
Samozřejmě všechno, co řekl, je pravda. Bohužel toto přání není vyslyšeno. Místo toho jste se vypravili na východ.
Prosím, pokračujte.
Neříkám, že bychom se neměli snažit pomoci našim firmám, pomoci je podporovat nějakými garancemi v tom, aby se pokoušely hledat i nové trhy v rizikovějších zemích. Chci jenom říci, že výrazně dynamičtěji se rozvíjely vztahy s Čínou v době, kdy nikdo neohýbal hřbet, kdy nikdo nepeskoval ministry či vysoké ústavní činitele za to, že tady přivítali dalajlámu. Pak to zase budou tramvaje a tak. Poprosil bych, abyste skutečně řekli, kde toto ohýbání páteře skončí. Jestliže však někde, zvláště když jsou to různé polototality či totalitní režimy, ucítí slabost na druhé straně, tak to začnou zneužívat i politicky. A ono to není sranda. Až na akademickou půdu, dámy a pánové. Skutečně to stojí za to? Vy skutečně děláte velmi, velmi riskantní politiku. No ta licence byla prodána, jestli si vzpomínám, někdy v roce 2007, v době, kdy jsme vítali dalajlámu, chovali jsme se vůči němu vstřícně a s hrdostí. Tak kde jsou ty úspěchy? Kde jsou ty zvýšené vývozy? Na otázku, jestli je to špatně - ne, je to výborné. Ale já bych chtěl, aby to bylo ještě lepší. Ale o to jste se nepřičinil vy, pane ministře. Nedělejte tady šaškárny prosím.
A to vláda pana premiéra Sobotky nedělá. Síla a míra zranitelnosti středně velkého či malého státu, jako je Česká republika, se neodvíjí jenom od jeho geografické polohy, demografického vývoje - A znovu opakuji, bohužel to, jak to dělá vláda pana premiéra Sobotky, znamená, že máme slabou zahraniční politiku, a to je samozřejmě proti našim zájmům. Vláda samotná je v zásadních obsahových otázkách našich zahraničních priorit nejednotná. A to zdůrazňuji. To už je samo o sobě špatné.
Kolegyně a kolegové, jestli nebudete respektovat to, aby byl v sále klid, začnu jmenovat poslance a poslankyně, kteří svým projevem ruší přednes.
Ledovce, který ukazuje, jak nekoncepční a nejasná je naše zahraniční politika. Zatímco ministr vnitra kvóty odmítal, ministr pro lidská práva nás přesvědčoval, že máme přijmout i násobně více uprchlíků, než by nám kvóty určovaly. A takových příkladů nejednotných postupů a postojů v zahraniční politice bych mohl přinést celou řadu. A když jsem u Pražského hradu, tak musím připomenout, že Pražský hrad má být místem, kde má být podporováno hájení českých zájmů v zahraničí, ale místo toho se Hrad stal tím, čím se nemá stát, autonomním centrem zahraniční politiky a bohužel i obhajoby některých zahraničních zájmů v České republice. Já bych vám rád v této souvislosti, pane premiére, připomenul vaše vlastní slova z prohlášení čtyř ústavních činitelů, kde se říká, že osobní aktivity některých českých politiků nejsou výrazem oficiální politiky České republiky. Takže se ukazuje, že tou nestandardní, neobvyklou, ponižující politickou deklarací jsme reálně nezískali vůbec nic. To všechno je v pořádku. Vývoj vztahů s Čínou je dobrým podnětem k tomu, aby to vláda co nejrychleji udělala.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 51. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. A nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jiřího Dolejše a poslankyni Kristýnu Zelienkovou. Přihlášeno je 102 poslankyň a poslanců, pro návrh 96, proti nikdo. Dále dnes s náhradní kartou číslo 54 bude hlasovat paní poslankyně Strnadlová. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak rozšiřovat schválený pořad.
A bilance české zahraniční politiky není příliš dobrá. My vycházíme z toho, že Poslanecká sněmovna má být informována o zahraniční politice. Má vědět, jaké jsou priority naší zahraniční politiky. Kam vláda směřuje a proč dělá některé kroky, které se na první pohled zdají nepochopitelné.
Já vás požádám, kolegyně a kolegové o klid! V případě, že máte potřebu řešit nějaká témata, diskutovat o nich, požádám vás, jděte do předsálí.
A opakovaně se ukazuje, že vláda pana premiéra Sobotky nemá ani jedno. Její zahraniční politika je nejasná, nerozhodná, slabá a nesrozumitelná. Protože zahraniční politika, to není jen to, že reaguji na nějaké výzvy ze zahraničí, to není jenom to, že mám nějaké diplomatické vztahy, které nějakým způsobem uskutečňuji, ale zahraniční politika podle jakékoliv standardní definice je strategie nebo přístup zvolený vládou k dosažení svých cílů ve vztazích s vnějšími subjekty. A jakkoli by měly být naše vztahy s Čínou realistické a vzájemně výhodné, neměly by být pouze pragmatické a apolitické. Udržování politického dialogu, téma lidských práv, občanských svobod jako průřezové téma naší zahraniční politiky, a to bych tady chtěl připomenout, si ostatně stanovila také Sobotkova vláda jako jeden ze svých cílů. Tak pokud si to Sobotkova vláda stanovila, tak by ho měla držet, a pokud se tohoto cíle nedrží, tak by to měla veřejnosti říct a měla by tento cíl veřejně změnit. Ale ten výsledek amerických voleb mimo jiné značí i velmi pravděpodobnou změnu v akcentech americké zahraniční politiky a změnu v mezinárodních vztazích. Já se ptám, jak na to vláda hodlá reagovat. Jak se na to připravuje. Odpovědí na to určitě není panem premiérem navržená společná evropská armáda. Ale ty odpovědi bude muset česká vláda poskytnout a ty odpovědi si nejprve musíme definovat tady doma, my se na nich musíme shodnout, a pak je můžeme někde prosazovat. Dalším velkým tématem je otázka naší strategie v budoucím směřování Evropské unie. Dnes je tady na návštěvě britský ministr zahraničí Johnson. Je tu proto, aby - aspoň předpokládám - s vládou jednal o otázkách brexitu. To jsou otázky, které se dotýkají každého z nás. To jsou otázky, které se dotýkají každého občana, protože se týkají svobody pohybu občanů, možnosti podnikat, ale také práva našeho státu nezávisle a suverénně rozhodovat o tom, kdo z cizinců smí pobývat na našem území a tak dál. A na tyto otázky odpovědi nemáme. Vážený pane premiére, čekají nás neklidné časy, to vám doufám nemusím říkat a vysvětlovat, a my na tyto neklidné časy musíme být připraveni. Musíme v této situaci maximálně využít síly a potenciálu naší země, abychom uhájili svoje národní zájmy a abychom dosáhli svých cílů v mezinárodních vztazích i v rámci Evropské unie. Protože platí, a to je stará pravda, že jsme tak silní navenek, jak jsme doma jednotní. A pokud se lídr země nemůže při vyjednávání opřít o širší konsenzus a dlouhodobý konsenzus v zahraniční politice, tak je v zahraničí slabý a nemůže nic prosadit. To není žádná novinka, toto je základní pravidlo zahraniční politiky. Vážený pane premiére, je vaší osobní odpovědností, že nechcete konzultovat s opozicí strategii naší zahraniční politiky. Je vaší zodpovědností, že naše zahraniční politika je neuchopitelná a nejednotná a dlouhodobě poškozuje naše zájmy v zahraničí. Žádám vás proto znovu, abyste svolal jednání všech relevantních politických sil, abychom se dohodli na české národní pozici a vláda ji mohla prosazovat v zahraničí. Pane premiére, na této schůzi vám chceme dát příležitost, abyste mohl nám poslancům, nejenom opozici, i veřejnosti vysvětlit, co sledujete v zahraniční politice, co budete sledovat v příštích měsících a letech, jaké jsou vaše představy o prioritách zahraniční politiky a jak chcete hájit národní zájmy České republiky v zahraničí. Dámy a pánové, já doufám a věřím v tomto směru ve váš zdravý rozum i politickou odpovědnost, že tentokrát to nedopadne tak jako vždycky v minulosti, že vystoupím já, po mně vystoupí pan premiér, pak ještě někdo s přednostním právem a debata skončí. Já věřím, že umožníte svým rozhodnutím schválení programu a to, aby otázky o zahraniční politice mohli klást panu premiérovi a členům vlády všichni poslanci této Poslanecké sněmovny, kteří o to mají zájem.
Každopádně ještě než přistoupíme k hlasování, tak zde mám zhruba pět poslanců s přednostním právem. Nejprve ale přečtu, že dnes s náhradní kartou číslo 26 bude hlasovat pan poslanec Vondráček.
Jestliže organizace zavádí a prosazuje tento zákon a aplikuje, pak by vše mělo být shozeno ze stolu. Zároveň vyzývám kontrolní výbor Sněmovny, aby se touto záležitostí dále zabýval a případně požádal o provedení kontroly Nejvyšším kontrolním úřadem, případně další kroky. My tímto činíme víceméně v tomto roce poslední pokus. Ptal jsem se několika činitelů hnutí ANO, nebudu říkat jejich jména, co na tom je pravdy, a oni o tom věděli. Nejednalo se o ministra Ťoka, podotýkám. Tady mezi vámi. To je realita, to je časová osa toho příběhu.
Prosím, máte slovo.
Dívám se na to pouze svým selským rozumem, a proto - bohužel tady není pan ministr zahraničí, ale je tady pan premiér, který snad na mé selským rozumem položené otázky bude umět odpovědět. Pokud se bavíme o vstřícném prohlášení nejvyšších ústavních činitelů České republiky vůči Číně, o kterém vláda prohlásila, že bylo nezbytné, tak se musím ptát: Je pro nás tato smlouva mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou opravdu závazná, i když ji neprojednal Parlament? Musíme ji dodržovat? Může ji vymáhat čínská ambasáda a dožadovat se nějakých ujištění? Sám pan ministr zahraničí v jednom svém prohlášení řekl, že ta smlouva právně závazná není. Jste vy přesvědčen, pane premiére, je přesvědčena naše vláda, že Čína lidská práva dodržuje? Realitu přece známe všichni. Musí tedy závazky dodržovat jen jedna ze stran, tedy my, a Čína nikoliv? Jsme tedy skutečně rovnoprávnými partnery Číny, jsme hrdou zemí a hrdým partnerem stejně tak, jak je Čína? Pan ministr veřejně mluvil, a to je další moje otázka, o uzavřeném jednání vlády, kde se ta smlouva údajně měla projednávat. To jsou moje jednoduché otázky a věřím, že na ně dostanu odpověď.